Tak jak říkal pan zpravodaj, máme tady návrh na vrácení návrhu navrhovateli k dopracování. Já o tomto návrhu nechám hlasovat. Předtím vás odhlásím... Takže než zahájím hlasování, budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého materiálu k dopracování. Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu...
Proto dávám návrh, aby to bylo dáno garančnímu výboru, a to výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože to je právě ten výbor, který má na starosti veřejnou správu, a tím nejdůležitějším úkolem tohoto zákona je, že právě se změní tato struktura.
Konstatuji, že garančním výborem byl určen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? S přednostním právem pan předseda Michálek se hlásí.
Čili školský výbor.
Paskvilem je už teď.
Děkuji. Já nechám hlasovat o návrhu pana předsedy Michálka, aby jako dalším výborem byl určen výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zahajuji hlasování. Poprosím o klid!
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, byť se to teď až bojím říct, ale doufám, že... Ano.
Nechám hlasovat o tomto návrhu. Zahajuji hlasování. Já samozřejmě o tomto návrhu nechám hlasovat. Nevidím žádný další návrh na přikázání. Konstatuji, že tento bod ukončujeme. Interpelace jsou zrušeny.
Já bych jenom v krátkosti reagoval na své předřečníky. Tudíž toto téma tam zaznívalo velmi silně a shodli jsme se na tom, že ano, chceme vytvořit silnou pozici, nicméně ta pozice pro mě byla nakonec vytvořena standardně. Já si myslím, že to by mohlo být dostačující.
Nyní prosím pana poslance Raise. Máte slovo.
V rámci Ministerstva školství je taky Národní akreditační agentura, která možná dává důležitější věci, než jsou peníze.
Taky děkuji.
Já využiji faktickou poznámku k tomu, k čemu slouží, reakci na své předřečníky. Nejprve na pana poslance Raise. Já se tedy upřímně domnívám, že zrovna Národní akreditační agentura je odstrašujícím případem nezávislosti agentury v prostředí českého školství. Druhá věc. Dejme ty peníze pryč od rukou politiků. Opět, já s tím nesouhlasím. To jsou peníze lidí, daňových poplatníků. My je tady teď zastupujeme. A skutečně tento zákon má být vládním zákonem, nikoliv poslaneckou iniciativou.
Také děkuji. Prosím pana poslance Váchu. Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Rais.
To byl ten účel. Pokud se ve výborech, podvýborech, pokud projde to prvním čtením, rozhodneme tento orgán zrušit nebo prostě nějak upravit, tak to je ten prostor, kde to můžeme udělat.
A samozřejmě tyto instituce mají obrovské zůstatky na svých účtech, ale samozřejmě paralelně mají i nějaké dluhy.
Pane poslanče, přejete si položit doplňující otázku?
Děkuji za vysvětlení, pane premiére.
Pan předseda vlády odpoví na doplňující otázku.
Vážený pane premiére. Často z vašeho okolí či okolí pana prezidenta Miloše Zemana můžeme slýchat, že neziskové organizace vysávají státní rozpočet. Například pan prezident prohlásil, cituji: Neziskové organizace pokládám za pijavice na státním rozpočtu a na tomto návrhu setrvávám. Sám bych změnil jejich financování tak, že za každou korunu státní dotace by si musely vydělat korunu vlastní. S těmito paušalizujícími a populistickými výroky jsem chtěla vyjádřit nesouhlas. Bohužel, v posledních dnech jsem u některých neziskových organizací začala mít pochybnosti, ba dokonce pocit, zda s vámi nakonec nebudu muset souhlasit. Třeba aktivity Vodičkova Českého svazu bojovníků za svobodu, který jde na ruku hradním a jim blízkým kruhům a zaštiťuje se bojovníky za svobodu, se už zcela zjevně vymykají svým původním vznešeným cílům. Podle mého názoru skutečně není ospravedlnitelné financovat je z veřejných peněz. A to není málo. Ušetřené prostředky by jistě nalezly daleko lepší a vhodnější využití. Právě proto podám pozměňovací návrh, který by státní financování ČSBS výrazně upravil. Vážený pane premiére, podpoříte takové snížení výše dotace, případně její úplné zrušení v případě ČSBS, politické neziskové organizace, která se začala viditelně odklánět od svých ideálů a hodnot a občanům již neslouží?
Děkuji a prosím o odpověď pana předsedu vlády. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo. To jsem kritizoval. Včera jsme měli vládu, přišla paní Maláčová, myslím 25 milionů pro Klokánek, co jsme samozřejmě odsouhlasili.
Děkuji.
Pan poslanec Michálek.
Souhlasím s tím, že je velký problém u zaměstnanců soudu, pokud mají plat, který jim neumožňuje si najít v Praze bydlení za tržních podmínek, tak je to zásadní a závažný problém, který by ministerstvo spravedlnosti mělo řešit. Nemám žádnou kompetenci prověřovat ty případy. Uvítal bych spolupráci na tom, aby se nám to nějakým způsobem podařilo dořešit.
Reagovat si přeje pan ministr.
Řešíme ho.
S dovolením zase musím přečíst několik omluv, které mi přišly. Omlouvá se pan poslanec Jiří Mihola od 9.00 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Miloslav Janulík mezi 10.30 a 12.30 z pracovních důvodů. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se pana poslance Michálka, jestli navrhuje nějaké usnesení. Není tomu tak. Takže já vám všem děkuji a končím projednávání této písemné interpelace. Jako další je zde písemná interpelace na paní ministryni financí.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, bohužel paní ministryně není přítomna, jak jsem zrovna zaslechl. Je omluvena pro zahraniční cestu. Problematika OKD, a dovolte mi mírný exkurz, než začnu k samotné interpelaci, byla spojena s tím, že stát hledal řešení pro tento podnik, kterému hrozila okamžitá likvidace a propouštění velkého množství zaměstnanců.
Jelikož pan ministr není přítomen, jeho odpověď na tuto interpelaci bude provedena písemně. Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Pávek na paní ministryni Janu Maláčovou a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážená paní ministryně, já bych vám rád přečetl jeden z mnoha dopisů, který jsem obdržel a který mě zaujal svou tristností. "Můj otec byl v loňském roce vážně nemocný a po půlročním pobytu v nemocnici se nám podařilo si ho vzít domů do domácí péče. Domů přišel s tracheostomickou kanylou a PEGem s velmi omezenou možností pohybu. Se štěstím se nám podařilo sehnat paní, která o něj denně pečovala střídavě se mnou. Požádala jsem jeho jménem o příspěvek na péči. Do dnešního dne není vyřízena. Opakovaně jsem úřad telefonicky kontaktovala, ale vždy mi bylo jen řečeno, že žádostí je mnoho a máme čekat dál. Také vám připadá absurdní, že na vyřízení jedné sociální dávky budeme zanedlouho čekat rok?
Než dám slovo paní ministryni Maláčové, přečtu omluvu. Pan poslanec Ferjenčík se omlouvá od 16.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů. Paní ministryně, máte slovo.
Hledáme všechny způsoby řešení. Víte, že Česká správa již v únoru tohoto roku přistoupila k mimořádným opatřením, která měla maximálně snížit počet nedodělků. K 22. říjnu tohoto roku neeviduje ČSSZ žádný posudek v řízení o příspěvek na péči po lhůtě. Hlavními faktory, které mají dopad na lhůty ve zpracování posudků, je nepříznivá personální situace lékařů posudkové služby, která spočívá v nedostatku lékařů v České republice jako takové. S tím pak souvisí i vysoké pracovní zatížení posudkových lékařů, což má dopad i na dodržení zákonných lhůt pro vypracování posudků. Tyto personální problémy jsou v současné době zvýrazněny i stanovením věkové hranice 70 let v zákoně o státní službě. Vyvstává tak reálné riziko, že od roku 2019 budou chybět potřebné kapacity posudkových lékařů, a budou tudíž ohroženy nároky pojištěnců a osob se zdravotním postižením. Proto je nezbytné na tuto situaci reagovat. Návrh obsahuje dvě základní opatření ke stabilizaci lékařské posudkové služby. Tím by byl odstraněn věkový limit a zajištěno pružnější sjednávání pracovněprávních vztahů. Co nejkratší doba řízení, to je doba mezi podáním žádosti a přiznáním nebo nepřiznáním příspěvku na péči, je snahou celého resortu. MPSV připravuje změnu zákona o sociálních službách, která bude předložena v první polovině příštího roku. U příspěvku na péči bude pozornost věnována právě oblasti řízení. Změna by měla zasáhnout i oblast sociálního šetření. Věříme, že zpřesnění pravidel sběru informací o schopnosti samostatného života té dané osoby v přirozeném sociálním prostředí je jedním z vhodných opatření. Dostávám jich několik desítek týdně. A jsem si té kritické situace vědoma. Takže toto za mě vše.
Je zájem o doplňující otázku? Prosím, máte slovo.
Děkuji. Já tedy mám dvě doplňující otázky. Já jsem si některých systémových problémů vědom, o kterých mluvíte.
nebo vlastně máme problém s tím, že máme obecně problém s lékaři. A pak samozřejmě specificky v lékařské posudkové službě. Proto vláda v minulosti právě zareagovala akčním plánem na to, aby do budoucna zde bylo více lékařů. A nicméně ten výsledek není jistý na konci. Ale přiznávám, a sama jsem to zmínila, že problém je taky v té oblasti sociálního šetření.
Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Adama Vojtěcha a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.
Vážený pane ministře, velmi mě znepokojila zpráva zveřejněná Českou televizí, která reflektuje výsledky průzkumu Vysoké školy ekonomické napříč zdravotními pojišťovnami. Hlavním kamenem úrazu jsou finanční rezervy zdravotních pojišťoven, které jsou, zdá se, jedním slovem bídné, jakkoliv mají zůstat letos v mírném přebytku. Pojišťovny nejsou absolutně připravené na období výraznějšího ekonomického poklesu, kdy u těch nejlépe si stojících pojišťoven vydrží rezervy maximálně 30 dnů. Vážený pane ministře, jaké kroky se chystáte udělat pro zajištění připravenosti zdravotních pojišťoven na horší ekonomické časy?
Určitě.
Z dnešního jednání od 16 do 18 hodin se z důvodu slavnostního zasedání královského města Slaný ke 100. výročí republiky omlouvá pan poslanec Stanislav Berkovec. S další interpelací na pana premiéra vystoupí pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo.
Vážený pane premiére, Česká pirátská strana dlouhodobě upozorňuje na problém střetu zájmů vybraných členů současné vlády, tedy i vás. Podle našeho názoru a názoru odborníků porušujete jednak zákon o střetu zájmů, který byl přijat minulou vládou, ale také nové finanční nařízení EU platné od letošního srpna. Celou věcí se dnes intenzivně zabývá Evropská komise, ale také Evropský parlament. Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu se v této věci před nedávnem dotazoval eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera, který potvrdil, že se Komise o problém střetu skutečně zajímá. Nyní Komise čeká na odpověď od českých úřadů." Konec citace. To je moje otázka na vás, pane premiére.
Slovo má pan předseda vlády. Prosím, pane premiére.
A teďka si na Babišovi dělá politiku. Takže je to samozřejmě nesmysl. Nemám na to žádný vliv. Tady jste všichni prosadili lex Babiš, to jste byli všichni šťastní, že konečně zase proti tomu Babišovi je potřeba něco. Když to dopadlo na starosty, tak to byl velký problém, paní Kovářová tady běhala, co s tím budeme dělat. Takže je to všechno nesmysl. Takže je to lež. Aktivistický Transparency International Ondráčka, který dostal prachy od českého státu a který samozřejmě se zviditelňuje na Babišovi. Já k tomu nemám co říct. Já jsem splnil svoji zákonnou povinnost a taky jsem poslal jako občan Babiš některým komisařům svoji reakci.
Já děkuji za vyjádření, které ovšem nebylo odpovědí na moji otázku. Pane premiére, já jsem se vás chtěl zeptat, já to znovu zopakuji. Já se neptám na tu historii. Evropská komise si vyžádala od českých úřadů, potvrdila to paní Frouzová, zástupkyně stálého zastoupení Evropské komise, data o čerpání dotací holdingu Agrofert v minulých letech. Vyvíjejí tuto součinnost? A pokud se tak neděje, proč se tak neděje, pokud se tak děje, v jaké fázi tato součinnost je?
Slovo má pan předseda vlády.
Pane Bartoš, vy jste inteligentní člověk, tak nechápu, proč kladete takovou hloupou otázku. Já jsem nic nedostal jako premiér. A vy máte pocit, že když něco přijde úředníkům, že mě o tom informují? Takže já nemám žádnou odpověď na vaši otázku.
Zřejmě s poslední interpelací na předsedu vlády dnešního dne vystoupí pan poslanec Tomáš Vymazal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, léčebné konopí u nás není k dostání ve vhodných lékových formách a Česká republika na nemožnosti exportu našeho konopí utrpí obrovské ekonomické ztráty. Současný systém zadávacích řízení pro výrobu léčebného konopí je zcela nefunkční. Kanadské konopí se bude dovážet i nadále. Pokud SÚKL objedná další dodávku od českého pěstitele, bude čelit nebezpečí nařčení z plýtvání veřejnými prostředky, protože pacienti rozhodně budou kupovat levnější konopí stejné kvality a české konopí se bude muset po roce spálit. Za druhé.

Do deseti let se odhaduje na 500 mld. korun ročně a víc.
Vypršel váš čas, pane poslanče.
Chápu, že konopí je téma pro Piráty. Pro mě také.
Přezkum je ukončen.
Je zájem o doplňující otázku? Dalším v pořadí vylosovaných interpelací je pan poslanec Marian Jurečka na paní ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou.
Děkuji. Chtěl jsem se zeptat, jaký je reálný stav administrace tohoto operačního programu, jestli ty problémy, o kterých se hovořilo v letošním roce, považujete již za vyřešené a zvládnuté a jakými opatřeními toho bylo dosaženo. A také především jsem se chtěl zeptat, zdali vidíte reálně možnost vyčerpat všechny alokované prostředky.
Děkuji. Jelikož paní ministryně není přítomna, bude odpovězeno písemně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, předem se omlouvám za název svého příspěvku. Uvědomuji si, že to nejsou odměny, ale náhrady. Za jeden den sezení toho přísedícího u soudu ta náhrada je 150 korun. Je to na to, aby tam dojel na ten soud, najedl se a mohl odjet zpátky. Nechal bych to na vás, ale apeloval bych, jestli by se už v tomto rozpočtu nepodařilo nějak ty náhrady navýšit.
Děkuji za přesné dodržení času. Než předám slovo panu ministrovi, tak přečtu omluvy.
To znamená, je to něco, co nemá být a není výdělečnou činností.